To je samozřejmě po těch zkušenostech, které jsme měli v minulých letech, už jsem tady dneska jednou zmiňoval onen říjen roku 2014, docela důležité téma. Jsou tam velmi zpřísněny podmínky evidence a zároveň jsou tam přísněji popsána pravidla pro přepravu těchto nebezpečných materiálů. Pouze tedy technicky dodávám, že organizační výbor navrhl přikázat k projednání tuto normu hospodářskému výboru, což je celkem očekávané a racionální.
Děkuji panu zpravodajovi.
Tady si myslím, že je zapotřebí i ukázat, jak to vypadá v praxi. Skladování výbušnin v současné době vypadá tak, že se skladují v různých stavbách a objektech. Stávající právní úprava používá obecné spojení objekt pro skladování výbušnin, který byl povolen podle zvláštního zákona. A toto kontejnerům plně vyhovuje. Jakékoliv přechodné ustanovení přitom zcela chybí. c) se Policejnímu prezídiu před přepravou výbušnin oznámí předpokládaná trasa.
A jak to můžeme lépe udělat, než že každou normu, každé nařízení, kterým je vázán občan našeho státu, každou normu podrobíme tomuto kritériu: Jaký to má dopad na rodinu. Já vám to, pane předsedající, dám. Děkuji za slovo.
Než udělím další slovo, tak dnes ruší svou omluvu pan ministr Zaorálek. Jako další přihlášený je pan poslanec Herbert Pavera.
Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Včera jsme tento zákon, jak jste zjistili, nestihli projednat, a protože všichni nějakým způsobem, nebo většina z nás nějakým způsobem asi má rádo víno a určitě si říkáme, že tomu vínu rozumíme, tak určitě se těšíme na projednávání tohoto zákona. Takže velmi podporuji, aby tento zákon byl už na projednávání co nejdříve. Na začátku musím říct, že opravdu souhlasím s tím, že se vláda snaží omezit černý trh s pančovaným vínem a také s tím spojené možné daňové úniky, které můžou být až ve výši 4 mld. korun. Mám velké pochybnosti o nových nařízeních, kde je vinotéka v novém znění zákona označena jako výrobce a víno samotné si jako nechá u vinaře vyrobit. Tím se odpovědnost za případné problémy přenáší na vinotéky. Domnívám se, že toto opatření asi zapříčiní velkou nevoli u prodejců. Navrhl bych tedy dát velmi přísné pokuty, klidně i likvidační, za falšování vína, ale výrazně nižší za chyby, které je možno považovat za formální. Z jakého důvodu předkladatelé nepamatovali třeba na vína šumivá, mi není dost jasné. Ministerstvo zemědělství tak přichází s tvrdšími podmínkami pro české producenty, a z ciziny se stále dováží nekvalitní víno, které bývá někdy úmyslně špatně značeno. Na novele mi také vadí, nebo vadí i absence pojmu doslazeno nebo docukřeno. Pro méně znalé jen uvedu, že se jedná o znovuobjevený způsob výroby velmi zajímavých vín, který ve světě poměrně rychle získává oblibu, a není to ani bílé ani růžové víno. A poslední poznámka k sudovým vínům.
Jako další vystoupí pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, máte slovo.
Já jsem tedy znovu předložil podobný návrh zákona o střetu zájmů, kolega poslanec Jan Chvojka ze sociální demokracie připravil velmi široký pozměňovací návrh, který reaguje na usnesení, nebo zřejmě reaguje na usnesení sjezdu sociální demokracie, ve kterém tato strana říká, že bude bojovat proti střetu zájmů a proti kumulaci ekonomické, mediální a politické moci do jedněch rukou.
To znamená zastavení dotací, nebo co nám konkrétně hrozí? Tak v tom případě mě trochu zaráží, že to tady opět řešíme nějaké dva roky. To tam je napsáno. Zároveň s tím souvisí, kdy budou vypsána výběrová řízení na tuto pozici, nebo nějakým způsobem tam přejdou lidé v rámci Ministerstva vnitra. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Klánovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Za prvé zrovnoprávnit elektronické a písemné dokumenty a za druhé vytvořit jednotnou identitu. Do toho máme zamontovanou elektronickou občanku s čipem, která zřejmě tedy bude povinná, a dokonce zadarmo, a která by takovou identitu měla nějakým způsobem vytvářet. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní tedy s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. K tomu ten elektronický podpis jako takový potřebujeme.
Touto větou ovšem citlivý přístup předkladatele k této problematice končí. Přitom v obecné části důvodové zprávy je nutnost takovéto úpravy uvedena jako jeden z hlavních důvodů vzniku nové, tedy této, právní úpravy. Dámy a pánové, já naopak tvrdím, že tato oblast je pokryta nedostatečně. Kdyby totiž byla pokryta dostatečně, tak by k takovým neoprávněným zásahům do soukromí patrně nedocházelo. Navrhovatel totiž evidentně podlehl lobbingu profesních organizací, spolupráci s nimiž ostatně otevřeně v důvodové zprávě přiznává, a znamená to, že nezákonný stav bude nadále pokračovat. Mám tím na mysli angažmá Vojenského zpravodajství v kauze Nečasová Nagyová. Dámy a pánové, já pokládám tuto absenci výslovného zákazu takového nedovoleného jednání v rámci služby soukromého detektiva, absenci příslušné úpravy trestního zákoníku a především absenci zavedení účinné - zdůrazňuji, pane ministře, účinné - fyzické a technické kontroly, kterou samozřejmě nezvládne 40 administrativních pracovníků, za naprosto zásadní nedostatek tohoto návrhu, za nedostatek tak závažný, že jsem byl původně rozhodnut navrhnout vrácení návrhu navrhovateli k přepracování.
Dobrý podvečer, paní poslankyně, páni poslanci. To byl pan poslanec Daniel Korte a já nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, nikoho nevidím, rozpravu končím. Pan zpravodaj? Pane ministře, máte slovo.
Chci poděkovat za dnešní debatu. Žádný zákon není samospásný a bezesporu i potom bude potřeba ho postupně novelizovat.
Omezení legálních zbraní a jejich držení je v podstatě opravdu nelogické, v řadě případů nesmyslné, protože neřeší to, kvůli čemu vůbec ta směrnice vznikala, to znamená nelegální obchod se zbraněmi a boj s terorismem. Na závěr mi dovolte říci jedno heslo, které jsme zde již použili: teroristé si pro zbrojní průkaz nechodí.
Zdůrazňuji slovo nelegální. Možná jsem měl své vystoupení začít tím, že jsem podjatý. Jsem dlouholetý člen střeleckého spolku, jsem myslivec a jako takový mám doma i sbírku zbraní. Výlučně si to tady v tomto návrhu vyčleňují. Je to v této směrnici zobecněno dvakrát. Bohužel, jak právní předpis by měl vypadat, to znamená vysvětlení, co se pod tím pojmem chápe nebo míní, v této směrnici vůbec není. Toto vysvětlení absolutně v úvodu té vyhlášky, nebo té směrnice, není a ta definice je docela problematická. Můj kolega pracující v Bosně a Hercegovině říká, že v každé vesnici za pár euro koupíte funkční kalašnikov ze zásob jugoslávské armády se zásobníky. Jediné, co mu brání, aby takovouto zbraň převezl, je ochrana Schengenu, to znamená kontroly na hranicích. To je v pořádku. Ale jestli si myslíme, že teroristé nemohou přes zelenou hranici i se zásobou zbraní vniknout do území Schengenu, tak po posledních zkušenostech s migrací si asi všichni uvědomujeme, že to je silně nereálné. Mně to někdy připomíná, že pokud Evropská unie v boji proti pornografii rozhodne, že určité partie na sochách antických reků mají být zakryty, tak podle této filozofie by se musely odsekávat určité viditelné partie na mužských bojovnících a toto dílo teprve potom může být vystaveno. Považuji to prostě za zrůdnost i z toho muzeálního a historického hlediska v této vyhlášce. Děkuji vám za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velice stručný. Nechci to nějak protahovat, ale chtěl bych tady při této příležitosti připomenout takový starý a podle mého názoru moudrý bonmot, že jediný, kdo může zastavit špatného člověka se zbraní, je slušný člověk se zbraní. Tato směrnice, o které se teď bavíme, jde téměř přesně proti těmto zásadám. Evidentně někdo v Evropské komisi si to asi myslí. Jedním z měřítek demokracie je to, jak daný stát umožňuje svým občanům, aby se v případě potřeby mohli účinně bránit sami. A u nás se teď o to snaží Brusel.
Je to poslanecký návrh zákona poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon o dani silniční.
Dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení bodu 103, novela zákona, kterým se zákon o významné tržní síle zrušuje. Ta sama o sobě je do určité míry výkřikem obžaloby vládní koalice, jak zachází se zákonodárnou iniciativou opozičních poslanců. V následujícím týdnu Proto si dovoluji navrhnout, abychom tento bod 103, který tady leží již rok, pevně zařadili, a to dnes jako první bod po obědě. Pokud s tím nebudete souhlasit, pak navrhuji jako alternativu, aby byl zařazen pevně dnes v 18 hodin 10 minut. Já vám děkuji za pozornost.
Jako další vystoupí pan poslanec Adamec a připraví se pan poslanec Koubek.
Kolegyně, kolegové, po panu předsedovi TOP 09 se těžce vystupuje. Já rozhodně asi nebudu tak vtipný. Ale zas vás chci uklidnit. Mám návrh, abychom projednali návrhy zákonů, které jsou z dílny buď poslanecké, senátní, anebo krajské. Takže ten problém tady nastaven je. Opravdu už je to tady strašně dlouho. Velmi rychle bychom byli schopni to tady na plénu projednat.
Pan poslanec Klán navrhl, abychom tento tisk přikázali bezpečnostnímu výboru. Pan poslanec Petrů navrhl zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů.
Tento návrh nebyl přijat. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Tento návrh nebyl přijat. Je zde návrh, aby garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Není tomu tak. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče. Padly návrhy na hospodářský výbor a výbor pro bezpečnost. Budeme tedy hlasovat. Tento návrh byl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s jednotlivými výbory. Paní zpravodajko, je to tak správně? Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Dámy a pánové, bylo mi řečeno, že byla přijata námitka proti postupu předsedajícího a že v této fázi bychom měli hlasovat o všech zbývajících návrzích na změnu programu. Prosím jednotlivé poslance, aby sledovali můj postup, protože jsem převzal řízení schůze a spoléhám se na písemný podklad. A děkuji za spolupráci. Podle mých informací teď budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendla. Druhá alternativa je 3. 5. po pevně zařazených bodech. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? To platí? Můžeme jedním hlasováním, nebo zvlášť? Tento návrh nebyl přijat. A toto jsou všechny návrhy pana poslance Bendla.
Prosím, máte slovo.
Jedna okolnost je, že v TGV se střílelo z repasí vojenské zbraně ze Slovenska. V Bataclanu, jestli se nemýlím, se útočilo vojenskými zbraněmi z prostoru bývalé Jugoslávie. V tomto případě asi přeregulovat. A pak ještě vaším prostřednictvím na margo některých poslanců, kteří si myslí, že osobní zbraní zastaví vojensky naplánovaný útok vojensky cvičených jednotlivců s vojenskými průraznými automatickým zbraněmi. Takovou pitomost teda, to aby člověk pohledal!
Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Chalupa. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nechci to dlouho komentovat. Myslím si, že poslanci hnutí ANO odpracovali svůj díl práce jak ve výboru pro obranu, tak ve výboru pro bezpečnost na této legislativní úpravě.
Děkuji. Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Černochovou.
Hodně z toho, co jsem chtěla říct, už řekl pan kolega Chalupa. Ale my se tady bavíme - jsme český Parlament, jsme česká Poslanecká sněmovna - bavíme se o tom, jaký dopad by to mělo na zákona dbalé občany. Přeci není možné uplatňovat tady princip kolektivní viny. Pokud si Slováci neuměli legislativně ošetřit to, aby se znehodnocovaly zbraně tak, jako se znehodnocují v České republice, tak aby se jim nestalo to, co se stalo. Ani nejsme schopni vrátit zpátky čas v tom, že byla... možná by nebyla válka v bývalé Jugoslávii, a že tam skutečně mohlo docházet k tomu, že z těch otevřených, vyrabovaných, vykrádaných skladů se ty zbraně dostaly na trh. My tady přece řešíme to, co chceme nebo nechceme mít v České republice.
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váňu.
Jestli si dobře vzpomínám. Ale o tom jsem nechtěl hovořit. V tom samotném počátku jsme to byli především my, Poláci, Finové, Švédové - těch žlutých karet by se sešlo bohužel málo, takže by nebyly účinné. Doufejme, že při dalším projednávání - stále více zemí se přidává k tomu odmítnutí návrhu, ať už je to Německo, Slovinsko - mluvil jsem před chvílí se slovinským velvyslancem. Takže je určitá naděje, že ta směrnice v této opravdu nesprávné, nedobré podobě nebude přijata.
Děkuji a nyní dvě faktické.
Jenom na upřesnění. O tomhle a o regulaci tohohle fenoménu by ta směrnice měla být. Abych to vyjádřil decentně. A to nejsme my, ale ty zbraně pocházejí od nás. Směrnice není dobrá.
Na základě výše uvedených skutečností vám mohu jako zpravodaj doporučit nechat postoupit návrh novely k projednání výborům.
Děkuji za slovo.
Návrh byl přijat.
Pan poslanec Votava navrhuje zařazení nového bodu, který by zněl: zkrácení lhůty na projednání tisku 751, pojišťovací zprostředkovatelé, a přeje si jako první bod. Je zde námitka? Není. To znamená, pouze zařadíme do schůze. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Němcová si přeje nový bod - revize vládního programu v oblasti legislativy, a to v šesti alternativách. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec stahuje. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh přijat nebyl. Pan poslanec Heger bod 93, zákon o speciálních zdravotních službách, tisk 371, úterý 3. 5. po pevně zařazených bodech. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Holeček, tisk 115, regulace prostituce, a to ve čtyřech alternativách. První, o které jsem zahájil hlasování, je zítra první bod odpoledne. Druhá alternativa. Kdo je proti?
Vláda má mimochodem tento zákon ve svém programovém prohlášení jako priority, a nyní vládní poslanci tento návrh odkládají a tzv. ho parkují v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.
Připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.
Takže děkuji za slovo. Je to novela občanského soudního řádu, která byla také předložena už před dávnou dobou. Navrhuje se zrušit institut přísedících v občanském soudním řízení, neboť účast laického prvku na rozhodování civilních sporů se v současné době jeví jako nepřínosná a nehospodárná. Naopak doplním ještě, že v trestních řízeních počítám s tím, že by institut přísedících zůstal zachován, protože laický prvek v trestních řízeních v celé řadě evropských států funguje, takže do toho zasahovat nechci. Taky dodávám, že i Bílá kniha justice, kterou připravuje současný ministr spravedlnosti, počítá s obdobným záměrem. Proto vás žádám, abychom ji zařadili na 3. 5. jako druhý pevně zařazený bod.
Dovolte mi načíst návrh některých změn v odsouhlaseném pořadu této schůze.
Navrhuji zařadit pevně ve středu 4. května odpoledne jako čtvrtý bod, variantně ve čtvrtek 5. května po písemných interpelacích jako čtvrtý bod. Dále navrhuji pevně zařadit bod číslo 227 - Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015, sněmovní tisk 762, pevně na středu 4. května 2016 odpoledne jako pátý bod, variantně ve čtvrtek 5. května po písemných interpelacích jako pátý bod. Dále navrhuji projednat další bod z bloku zprávy, a to Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015, sněmovní tisk 765, pevně zařadit ve středu 4. května odpoledne jako šestý bod, nebo variantně ve čtvrtek 5. května po písemných interpelacích jako šestý bod. A poslední bod z bloku zpráv, který v tom bloku máme už déle než rok, je to bod 229 - Informace ministra zdravotnictví o problematice nedostatku financí při léčbě roztroušené sklerózy. A dále jsem vybral dva poslanecké návrhy zákonů v prvém čtení, které navrhuji projednat takto: Z toho seznamu navrhovatelů sami můžete usoudit, že to je návrh, který má podporu vlastně všech poslaneckých klubů, nebo takřka všech poslaneckých klubů, protože jsem četl ty navrhovatele a myslím, že každý z nich je z jiného klubu, takže to není čistě opoziční návrh, ale skutečně poslanecký návrh podaný napříč politickým spektrem.